A tady se píše jedna věta, já jsem si vzal tu sociální a rodinnou politiku. Už se stalo. Například jenom pro rodiny s dětmi se reálná výše rodičovského příspěvku snížila o 75 000 korun. Ale víme jednu věc, že to bude o 50 000 korun, což rozhodně ten reálný propad samozřejmě nevyrovná. Doteď jsme to nevěděli, ale co se týká rodin, tak samozřejmě ty už o nějaké finance přijdou i nadále, kromě toho, že se jim samozřejmě všechno nějakým způsobem zdražilo. To potřebuje drtivá většina rodin. Zruší se školkovné. O tom jsme se už bavili. Navýšení daně z nemovitostí také nebude malá položka pro všechny rodiny s dětmi. To je špatná zpráva, velmi špatná zpráva. A těmito opatřeními dáváte, nebo spíše nedáváte lidem motivaci ty děti mít. Tím, že jste vůbec tuto diskusi připustili, jste rozdělili společnost a prohloubili už tak křehkou neúctu ke stáří a k seniorům. Začíná se chrastit zbraněmi. Výčitky vůči seniorům od lidí na sociálních sítích, přes informace v médiích, že nám de facto projídají budoucnost, že se mají určitě dobře, nevěstí nic dobrého pro budoucí sociální smír. Najednou všichni rozumí důchodům. Po sociálních sítích běhají různé grafy, které vysvětlují, jak jsou na tom vlastně dobře, jak jim jako jediným byla dorovnána inflace. A říkají to bez kontextu, bez znalosti věcí, ve zkratce, stejně jako my tady u tohoto pultíku, mnohdy v médiích, protože to nevysvětlujeme prostě dostatečně. Nejen se seniory, ale s celou naší společností hraje tato vláda nebezpečnou hru. Pořád mluvíte o spojování, ale svou politikou rozdělujete. Daňovým balíčkem budete zdražovat život i seniorům. Vám to nevadí, protože jsou pro vás, a to jste dokázali několikrát, pouze jenom nějakou položkou v excelovské tabulce. Tam si můžou přijít na Úřad práce a požádat si. Taková ostuda pro všechny ty, kteří pracovali celý život, jít na Úřad práce. To byste nezažili, jak ti senioři musejí přežvýkávat ve svých domácnostech, když ty peníze nemají, aby se poníženě šli prosit o nějakou dávku na Úřad práce. Nesouvisí to spolu. A moc dobře to víte. Jste pro občany netransparentní a nepředvídatelní. To, co tady předvádíte, je chaos! Budete zdražovat a zvyšovat lidem daně. Pan ministr zemědělství neví, že to tam takhle je. Překvapujete všechny občany i sami sebe v koalici. Ve druhém čtení budeme dávat pozměňovací návrhy. Ale nesouhlasíme tady s tímto projednáváním takovýmto způsobem. My máme připraven konsolidační plán a máme ho poněkud jiný. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. A máme zde tři faktické poznámky.
Dopis asociace adresovali přímo panu premiérovi Fialovi. Více než dvojnásobné zvýšení sazby DPH u novin povede k výraznému zvýšení jejich ceny a jednoznačně způsobí snížení dostupnosti novin a časopisů pro občany ČR, píší asociace. Domníváme se, že finanční přínos tohoto zvýšení sazeb pro státní rozpočet by byl v případě prodejů periodického tisku nepatrný. Stejně tak bychom rádi upozornili na to, že zvýšení ceny tisku se nevyhnutelně negativně projeví na tržbách, což v konečném důsledku znamená, že se sníží daňové příjmy pro stát, uvedly asociace mimo jiné v dopise. Samozřejmě se tady objevuje otázka, co jsou to vlastně noviny a časopisy. Nejasnosti vzbuzuje aplikace DPH podle typu titulů. Tiskový zákon noviny ani časopisy nijak nedefinuje, tedy český tiskový zákon. Odvolává se pouze na periodický tisk. Ministerstvo financí informovalo, že pro rozlišení novin od časopisů pro účely nastavení daně z přidané hodnoty bude rozhodovat periodicita podle celního zákona, tedy podle zdroje Hospodářských novin. Také není zřejmé, jak se bude tato periodicita posuzovat u čistě digitálních produktů, které nemají pravidelné vydání. Vládnímu záměru roztřídit tiskoviny do tří úrovní DPH česká veřejnost příliš nerozumí. Uskutečnil se na vzorku 805 respondentů českého národního panelu. Občané většinově souhlasí s názorem, že zvýšení ohrožuje vydávání zejména v případě novin, a sazba DPH by měla být stejná pro knihy, noviny i časopisy. Nemalé zastoupení má i názor, že opatření zvětší prostor pro šíření dezinformací. Je to větší prostor pro nejrůznější servery, které nemají stálé redakce, reakční systémy, nějaké kodifikované morální, etické a profesní kodexy. Hrají ve společnosti úplně jinou roli a nejde jenom o ekonomiku." Asociace to prohlásila v reakci na konsolidační balíček, jehož součástí je právě zrušení této daňové výjimky u denního tisku. Pan ministr financí Zbyněk Stanjura vysvětlil, že hlavním důvodem, proč časopisy budou ve snížené sazbě, je existence vědeckých časopisů. Ano, jsou i jiné časopisy, cituji, které nejsou vědecké, ale to už se rozlišit nedá. My známe vědecké časopisy, vědecké noviny neznáme, řekl na tiskové konferenci. V návrhu Ministerstva financí absentuje detailnější vysvětlení, jakých typů novin se tato úprava bude týkat, zda se tento přesun bude týkat všech tiskovin, které jsou na novinovém papíře tištěné, nebo rozhoduje způsob vazby, nebo bude rozhodovat periodicita? Ptá se asociace. České zákony dosud nedělají rozdíl mezi novinami a časopisy, žádná legislativní definice novin neexistuje. Tiskový zákon například mluví obecně o periodickém tisku. A dále, cituji: "V tomto kontextu považujeme zrušení výjimky DPH u denního tisku za přinejmenším nešťastné," říká asociace. "Nad to musíme bohužel uvést, že na základě novely autorského zákona změnily velké digitální platformy své chování na českém trhu. Část svých produktů pro vydavatele ukončily a zároveň změnily způsob zobrazování zpráv na jejich platformách, což má opět negativní ekonomický dopad na vydavatelský trh," dodává prohlášení. Deníky byly a jsou pro čtenáře kotvou, jak se vyznat v dezinformacích na internetu. Vláda tuto kotvu lidem může navýšením DPH vzít. Hrozí tak zvýšená konzumace zpráv z internetu, kde technologické platformy žádnou zodpovědnost za obsah na internetu nenesou a nemají. Navíc odtrhnout noviny od časopisů a knih nedává vůbec žádnou logiku. Přidala se ještě s kritikou předsedkyně správní rady Unie vydavatelů paní Libuše Šmuclerová. Ještě doplním základní informace o Unii vydavatelů.
V České republice jsou hygienické potřeby, které užívá žena v průběhu menstruace, zařazeny v 21 sazbě DPH, tedy v základní a nikoliv ve snížené sazbě, kde jsou například léky nebo zdravotnické pomůcky, a naopak v základní sazbě setrvávají spolu s hygienickými potřebami určenými menstruujícím ženám šperky, cigarety nebo alkoholické nápoje. Proč tyto pomůcky zůstávají v nejvyšší sazbě, zástupci vlády nedokázali zodpovědět. Proč? Jednak je značně špatným symbolem, že menstruační pomůcky, které žena potřebuje a jsou po většinu jejího života nezbytnou součástí její osobní hygieny, jsou ve stejné sazbě jako právě cigarety nebo alkohol, a představují tedy spíše luxus. Česká republika se snížením daňové sazby může zařadit po bok jižních států Evropské unie, které dokonce daní hygienické potřeby ženám daňovou sazbou v řádu jednotek procent. Sníženou sazbu uplatňuje také Německo, Nizozemsko, Francie nebo Slovensko. Je pravda, že oni to zavedli ještě před vstupem do Evropského společenství, a mají tudíž tedy výjimku. Jaké jsou další důvody? Zbývá jim 3 000 korun na osobu na celý měsíc, tedy stovka na den. A v souvislosti s ekonomickou krizí došlo i k meziročnímu nárůstu počtu domácností, které opravdu velmi a velmi počítají. A argumenty, že po snížení DPH zůstane cena těchto hygienických pomůcek nezměněná, si myslím, že to nemá logiku, a neměli bychom na tento argument vlastně rezignovat a měli bychom tyto hygienické pomůcky přeřadit do nižší sazby. Zároveň by chtěla připomenout, že menstruace často není spojena jen s výdaji na dámské hygienické potřeby, ale jsou s tím spojeny i další problémy, převážně bolest. To znamená, že v souvislosti s tím je často nutné zakoupit třeba analgetika tlumící bolest a podobně. Pokud by se nedodržovala hygiena, tak to samozřejmě může vést i k dalším zdravotním problémům, infekcím, zánětům a podobně. Takže jak jsem říkala, budeme v tomto tématu podávat pozměňující návrh.
Načtu dvě omluvy, co v mezičase dorazily. Paní poslankyně Lucie Šafránková se omlouvá od 15 do 19 hodin z pracovních důvodů a pan ministr Marek Výborný od 14 do 15 hodin z pracovních důvodů.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych chtěla kolegyni, paní poslankyni Mádlovou vaším prostřednictvím ujistit o tom, že přesně těchto položek, o kterých hovořila, jsme si v rámci KDU-ČSL všimli již několik týdnů zpět.
Pan poslanec Tomáš Kohoutek, následně se připraví pan poslanec Kukla.
Děkuji. Jsem přesvědčen, že takovéto opatření bude mít negativní dopady na naši ekonomiku a podnikatelské prostředí. Navrhované zvýšení daně z příjmu právnických osob vyvolá negativní efekt na podnikání a investice, a to jak domácí, tak i ty zahraniční, což ve středně a dlouhodobém důsledku povede k omezení ekonomického růstu a snížení zaměstnanosti a celkové ztráty konkurenceschopnosti naší země. Zvýšení daně bude mít zejména pro malé a střední podniky významné negativní důsledky. Co to tedy Lafferova křivka je? Je pojmenovaná po americkém ekonomovi Arthuru Lafferovi. Zobrazuje hypotetickou závislost celkové sumy vybraných daní na míře zdanění. Vysoké daně mají negativní dopad na ekonomický růst, protože oslabují motivaci lidí k pracovním výkonům, zvětšují daňové úniky a vyvolávají únik kapitálu. Místo zvyšování daně z příjmů právnických osob by se tak vláda měla zaměřit na podporu podnikání a růstu, snížení byrokracie a nastavení předvídatelného podnikatelského prostředí.
Nyní vystoupí pan poslanec Martin Kukla, připraví se pan poslanec Lubomír Brož a omlouvá se pan poslanec Pavel Růžička dnes od 19 hodin ze zdravotních důvodů. Prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já se budu snažit své vystoupení trošku zkrátit. Také jsem ho předělal, protože tady mnohé zaznělo.
Nyní budeme pokračovat v přerušeném jednání. S náhradní kartou 35 bude hlasovat pan ministr Stanjura. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 12. července v obecné rozpravě. Prosím, aby tak učinil i pan zpravodaj, kterého jenom nevidím přes pana ministra, ale je tam taktéž, takže pan ministr, tedy pan zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jiří Havránek je také přítomen. Nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. O slovo je přihlášeno 37 poslanců, jeden ministr s přednostním právem, ale také byl přerušen pan poslanec Kamal Farhan ve svém vystoupení včera. Proto má možnost pokračovat, a má zájem o pokračování. Takže vás, kolegyně a kolegové, požádám o ztišení. Po vystoupení pana poslance Farhana následuje s přednostním právem přihlášený pan ministr Bartoš. Takže nyní, prosím, máte slovo, a vás ostatní, kolegové a kolegyně, kteří máte cokoliv k řešení, prosím, abyste se přesunuli do předsálí, ať je tady důstojná atmosféra.
Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k projednávanému bodu. Já začnu od konce. Ten svůj projev, který se měl připravený včera, jsem změnil, a jak jsem už řekl, pokusím se demonstrovat, co se týká změn ve zdravotnictví, co se týká změn v DPH, a budu se věnovat datům, to znamená, že se budu držet čísel, nebo pokusím se držet čísel, beru si k srdci to, co řekl pan ministr Stanjura, vrátíme se k datům. A pokud jsem nenašel zdroj, tak řeknu, že jsem ten zdroj nenašel. Já si myslím, že toto je nepravda, a tuto nepravdu se pokusím zde vyargumentovat.
Já vás přeruším, pane poslanče, omlouvám se za to, ale poprosím, kolegyně a kolegové, pokud máte cokoliv k řešení, opusťte sál, běžte to řešit do předsálí, ať je tady důstojnější atmosféra. Prosím.
Nevím, jestli přijímal zdroje, nebo kde k tomu došel. Já si to nemyslím, já jsem si otevřel jejich stránky, kde bylo napsáno: Střežíme veřejné finance. Což je samozřejmě v pořádku, na druhou stranu, pokud někdo střeží veřejné finance, tak by měl dávat přesné informace. Na druhou stranu já si myslím, že jsem tomu věnoval dost času, takže prostě k té částce nedojdeme. To je pro pana ministra spíš, protože to je docela odborná diskuse. Kolik ale ušetří, to nikdo neví, protože ta data nejsou dohledatelná. Podle mě je nepravda, že si říká, že zlevní všechny zdravotnické prostředky.
Předávám řízení schůze. A s faktickou nyní pan ministr financí.
Budu hledat chybu na své straně, odpovím stejně. Vládní návrh máte před sebou. Na tom se nezměnilo vůbec nic. Dneska projednáme v prvním čtení, tak návrh vlády máte všichni před sebou. Díky tomu, že zhruba 650 obcí má koeficient 2, a několik desítek obcí má koeficient 3, 4, 5, některé už mají ty desetiny, tak to znamená, že kdybychom chtěli vyhovět Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv, tak máte dvě možnosti. Pak už nepracujete se státním koeficientem, ale s tím základním, který je dneska.
Děkuji. A prosím dalšího přihlášeného...
Pokud je to plátce DPH, to znamená, že má tržby větší než 2 miliony ročně, tak je úplně jedno, jaká je sazba. Protože on uplatňuje cenu bez DPH, to je třeba říct. Já v tuto chvíli nejsem schopen, nemám u sebe analýzu, abych řekl, kolik třeba pizzerií je plátců nebo neplátců DPH, ale to, co říkáte, se může týkat potenciálně pouze neplátců. A netýká se jich žádná sazba DPH, protože pokud jsou plátci, tak samozřejmě účtují do nákladů hodnotu bez DPH. Ale nevím, kolik je plátců a neplátců v konkrétním typu třeba gastronomického zařízení.
A poprosím dalšího řádně přihlášeno, pan poslanec Brož.
Děkuji, pane předsedající. Já jsem, tak jako někteří kolegové, svůj příspěvek velmi probral a seškrtal, zaměřím se jenom na některé věci, které vnímám jako velmi důležité. Například se zaměřím na významné dopady, které bude mít tento daňový balíček na živnostníky. Rád bych připomněl některé z těch nejvýznamnějších změn a dopadů. Je to prostě tak. Pravicová vláda zavádí další progresivní zdanění zaměstnanců a podnikatelů. Tím vlastně dojde k rozšíření množiny poplatníků, vůči nimž se uplatňuje zvýšená sazba daně. Zvýšení odvodové zátěže osob samostatně výdělečně činných v podobě navrhované úpravy minimálního vyměřovacího základu a zvýšení minimálního pojistného může mít přitom velmi negativní dopady na ekonomický růst. Říká: "Postoj politiků k živnostníkům je fatální. Ignorují fakt, že živnostník si vše platí ze svého, nese plnou měrou rizika svého podnikání, stát se mu nestará ani o dovolenou ani o nemocenskou, nemá právo na ošetřovačku, nemá minimální mzdu, nemá nic z toho, co stát zaručuje zaměstnancům zákonem", upozorňuje pan Bábek. Pravicová vláda tak podle něj vysílá živnostníkům zcela jednoznačný signál a opět cituji: "Platit budete jako zaměstnanci, ale jinak se o sebe starejte sami". S touto argumentací nelze než souhlasit. Ty negativní dopady konsolidačního balíčku se ovšem samozřejmě dotýkají i dalších oblastí a nalezneme ty dopady i v oblasti kultury, které se dlouhodobě věnuji.
A kdyby celá Evropa jela bez dotací, tak si myslím, že první zatleskáme my, v čele s panem předsedou Babišem. Ty solární? Anebo ty zemědělské? No, ale co se nestalo? To znamená, to, co vy, občané, spoluobčané, naši voliči, zaplatíte vy, to tady máme, projednáme, protože je potřeba to projednat, je to legislativní nutnost, aby se to dostalo do zákonů. To znamená, přistál tady daňový balíček. Kolegové, kolegyně, no, já jsem si to také ověřil u spousty kamarádů, u spousty právnických osob. Vy jste přinesli tu jednu půlku a o té druhé ani vůbec nevíte, co tam vlastně dáte. A teď budete lepit, abyste tam dali ty dvě třetiny a nepovede se vám to. Budou to zase kličky. Stejně jako ta klička, o které chci mluvit, jako druhá klička a také druhý trošku podraz nebo dost podraz, jsou ty dvě sazby DPH. Budou dvě sazby. Teď jen tak ve stručnosti, protože spousty věcí se tady probralo. Kdyby paní kolegyně, tamhle sedí, není tady, z KDU a všichni z koalice, kteří mají něco na srdci, nám to řekli dřív. To, co řekla o těch dámských hygienických potřebách, o té kojenecké vodě, že se ještě kolem toho bude sedět, že se to změní, tak jsme si tady mohli ušetřit spousty času a věci jsme nemuseli rozebírat. Jednak daň ze štěstí. Hazard je ošklivá věc, já vůbec nemám problém s tím, že nějakým způsobem je to zahrnuto v tom balíku. To si myslím, že není šťastné. A vůbec to není, jak píšete v té důvodové zprávě, že to je jeden krok v boji proti škodlivosti hazardu. To si myslím, že ten případ není a vůbec mi to nedává logiku. To si myslím, že tu logiku může mít. Ale ty malé výhry by se zdaňovat neměly. A druhá věc je, o které jsem chtěl mluvit, ale nebudu to tady rozpatlávat, protože jsem slyšel, že pan ministr sám o tom ještě uvažuje. Nevidím úplně logiku a podstatu věci, proč to takhle dělat. Takže to si ještě počkám, jak se to bude vyvíjet a nechtěl bych tady teď bouřit ve sklenici vody, když to ještě není jasné. Takže to je, co jsem měl na srdci.
Děkuji. Máme zde dvě faktické;
A je logické, že ta důvěra se potom vytratí a je logické, že ta důvěra potom není ani v další materiály, které vláda předkládá. A o to víc je to logické, když pak skutečně vidíme tam čísla, která v nás opravdu absolutně nebudí důvěru, že by mohla být reálná. A už to tady několikrát zaznělo, je to v naprosto příkrém rozporu s tou rétorikou především ze strany ODS. A to nejenom před několika lety, ale doslova před několika měsíci. Je to tady, nejenom že se daně navrhují zvyšovat, ale navrhují se zvyšovat skutečně v rozsahu neuvěřitelném, a stává se z toho v tu chvíli hlavní zdroj těch peněz. Protože když se podíváme na ty další zdroje, tak ty jsou opravdu ve vzdušných zámcích. A to je další důvod, proč nemám tu důvěru naprosto v tento balíček, i kdybych s ním nakrásně souzněl principiálně, ale já s ním nesouzním ani z hlediska toho řešení. Ale i kdybych s ním souzněl, tak se tady otevírá samozřejmě celá řada těch dotazů. A tam samozřejmě se jedná především o MPO a o tu slavnou částku, tedy zásadní částku, která by měla být zhruba 20 miliard korun, které tedy se nějak ušetří. Ale tady jsou v zásadě, už o tom hovořil pan místopředseda Karel Havlíček, jsou tady v zásadě tři možnosti. To je tedy ta platba za obnovitelné zdroje energie nebo poplatek za obnovitelné zdroje energie. Jak je to jednoduché, proč to ti před námi už dávno neudělali. Ta částka zásadně není realistická a falírují tam desítky miliard. To znamená, že tak přesně, jako jsme to zažili s tím rozpočtem, tak nějaký výnos respektive nějaký výsledek tam možná bude, ale určitě nebude v těch řádech, o kterých se tady hovoří. A že ta mravenčí práce tam, aby ta částka byla realistická, tak odvedena prostě nebyla.